V této souvislosti byly zaznamenány poslanecké výzvy směrem k Ministerstvu zdravotnictví, k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a rovněž k resortu Ministerstva práce a sociálních věcí, aby byla společně hledána řešení v oblasti úpravy citovaných norem.
O tom, že budeme hlasovat tajným způsobem, musíme ale také hlasovat, musí se na tom Sněmovna usnést. Takže teď prosím, pane předsedající, abyste nechal Sněmovnu rozhodnout o způsobu hlasování. Volební komise navrhuje volbu tajnou, tedy dvoukolovou.
To znamená, volba bude tajná a dvoukolová. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržený způsob hlasování, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.
Děkuji za to. A protože Poslanecká sněmovna rozhodla o tajné volbě, která se bude konat posléze ve Státních aktech, prosím, pane předsedající, abyste tento bod přerušil a otevřel další volební bod.
Přerušuji tento bod a otevírám další.
I tato volba již probíhala na jarních schůzích Sněmovny a byli jsme úspěšní částečně, protože k dnešnímu dni jsou stále neobsazena dvě místa člena Rady České tiskové kanceláře. Dnes tedy budeme volit dva členy, a to na celé pětileté funkční období. Nyní ke komisi. Zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Volební komise i zde navrhuje volbu tajnou, tedy dvoukolovou. My z komise opět navrhneme volbu tajnou dvoukolovou a budeme o tom hlasovat.
Jedná se o hlasování číslo 116, které nyní končí. Tento návrh usnesení byl přijat.
Děkuji a pojďme hlasovat.
Tento pozměňovací návrh je věcně stejný jako pozměňovací návrh pod písmenem F, pouze se odlišují slovem "dosažení". Zde se mění lhůta z 6 na 12 měsíců. Jako další by bylo hlasování o návrhu doprovodného usnesení, které předložila paní poslankyně Vlasta Bohdalová. Poslední by bylo hlasování o zákonu jako celku.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Omlouvám se, ale není to úplně jednoduchá procedura a chci minimalizovat riziko, že nebudeme hlasovat úplně přesně tak, jak chceme. Pak se chci zeptat. Mě by zajímalo, proč jste zvolili tento postup?
Pan premiér, tudíž otevírá rozpravu k tomuto bodu.
Děkuji za slovo. Paní předsedající, paní a pánové, jenom dvě krátké věci. To za prvé.
Lze to. Může to být jako první bod v pátek. Zahajuji hlasování o procedurálním návrhu na přerušení tohoto bodu a přesunutí jeho jednání jako pevně zařazený bod v pátek. Hlasováním končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Pokud je to faktická, tak vás nemohu pustit k mikrofonu. Je mi líto, protože je uzavřená rozprava. Zahajuji hlasování. Vynuluji hlasování. Nyní tedy zahajujeme znovu hlasování o námitce k hlasování. Kdo je pro? Hlasováním končím a konstatuji, že námitka byla přijata. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh na přerušení projednávání. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl zamítnut.
Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s návrhem postupu hlasování ve třetím čtení, schvalování tisku 81, vládní návrh zákona o kybernetické bezpečnosti. Oba pozměňovací návrhy spolu úzce souvisejí. Za třetí hlasujeme o pozměňovacím návrhu pod písmenem C poslance Birkeho.
Má někdo výhradu, připomínku k pořadu hlasování? Návrh nebyl přijat. Návrh byl přijat. Písmeno D je nehlasovatelné podle toho, jakým způsobem dopadlo hlasování pod písmenem A. Byly tím vyčerpány všechny pozměňovací návrhy. Ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Předložený návrh novely zákona o dráhách na tento požadavek reaguje a u vybraných řízení vedených Drážním úřadem vylučuje správní přezkum prováděný Ministerstvem dopravy. Rozhodnutí Drážního úřadu v těchto věcech budou tedy napadnutelná pouze soudní žalobou. Z hlediska věcného jsou do výše popsaného mechanismu zahrnuta řízení týkající se obsahu prohlášení o dráze, přidělování kapacity dopravní cesty, sporů při uzavírání smluv mezi provozovatelem dráhy a dopravcem o provozování drážní dopravy a dále řízení o dočasném omezení a zastavení drážní dopravy. Dále jsou zahrnuty i vybrané delikty, v naprosté většině vlastníka nebo provozovatele dráhy, které souvisí s porušením povinností při přidělování kapacity a omezování nebo zastavování drážní dopravy. Návrh byl projednán hospodářským výborem a ten jej doporučil ke schválení.
Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru.
Ten návrh je v systému pod sněmovním tiskem... ) 967, omlouvám se, nepoznačil jsem si to do svých materiálů. Výjimka Evropského parlamentu umožňuje jednotlivým národním státům dát provozovatelům dopravy výjimku v délce pěti let, co se týká vztahů se zákazníky, tedy s občany, pokud dojde k výrazným zpožděním nebo nějakým neočekávaným událostem. Pokud dojde k nenávaznosti posledního spoje, zajistí taxík nebo ubytování. Vlastně za to nemůžou, když to zjednoduším. Neměl by v tom snad být žádný problém.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Současně chci říct, že ten návrh podle mého názoru není dobře, protože je to na úkor cestujících. Takže my říkáme, že chceme dát výjimku dopravcům na úkor cestujících. Myslím si, že v tom sporu dvou zájmů, zájmu dopravců a zájmu cestujících, bychom měli stát na straně cestujících. Nicméně přesně to dokládá, proč je rozumné všechny zákony projednávat pokud možno standardní cestou. Ona to není úplná technikálie.
Pan poslanec Šidlo. Prosím.
Děkuji za slovo. Já bych tady jenom doplnil a navázal na pana poslance Stanjuru. Ono to není jenom o zpoždění, prosím, je to o realizaci třetího železničního balíčku do liberalizovaných podmínek v České republice. A mám pocit, že to není jenom o tom, jestli vlaky jsou zpožděné, či nikoliv, ale je to i o povinném vybavení jednotlivých stanic a jednotlivých dopravních prostředků těchto dopravců, jak mají sloužit veřejnosti. Děkuji za pozornost.
Děkuji a ještě jednou se táži, zda se někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím a táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečná slova. Je tomu tak.
Proto jsme navrhli pozměňovací návrh a uplatnili výjimku na pět let. Tuto výjimku neuplatňuje pouze Česká republika, ale i ostatní země. V konečné fázi, pokud se nám podaří všechno dobudovat, informační systémy, tak to bude mít pozitivní dopad pro cestující. Tuto výjimku je možné uplatnit.
I já jezdím vlakem. Takže tady si dáváme trochu prostoru pro to, abychom vše řádně dotáhli do konce.
Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych se nejprve zabýval pozměňovacím návrhem kolegyně Novákové týkajícím se očkování dětí. Očkování dětí je vážná věc. Dovolte mi k tomu říct několik čísel. Na druhou stranu zde máme zákon, který hovoří o očkování jako povinném. Dětští lékaři se s tím nějakým způsobem vyrovnávají.
Já jsem pro to, abyste vy odsouhlasili ten pozměňovací návrh, který prodlužuje přechodné období na 12 měsíců. Jinak se rozhodně přimlouvám za schválení tohoto zákona.
Táži se paní zpravodajky, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Máte zájem o závěrečné slovo, pane poslanče? Není tomu tak. Nyní tedy přivolám kolegy z předsálí. V rozpravě padl návrh na opakování druhého čtení tohoto zákona. Dříve, než zahájím hlasování, ještě zkontrolujeme přítomnost poslanců. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými kartičkami. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Prosím paní zpravodajku, aby oznámila postup při hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřila.

Tyto jsou totožné.
A to by mělo být jako první. Takže to jsou vlastně dva návrhy.
Děkuji panu poslanci. Pan poslanec Kováčik, pan poslanec Kalousek a k proceduře paní poslankyně Bohdalová.
Taky mám přednostní právo, paní předsedající, a přihlásil jsem se přece jenom dřív. Já nepamatuji, že by takto složitá procedura tady byla - nebo alespoň hodně dlouho tady takto složitá procedura nebyla.
Ano, pane předsedo. Učiníme tak.
Prostě to nemůže skončit jinak než paskvilem. Zákon o dětské skupině, ale to dítě už tam nevidím. Ne, to už nejde. Takže na přerušení a napříč politickým spektrem by se mohla sejít odborná skupina našich kolegů, kteří se tomu věnují, a pokusit se najít nějaké východisko, na jehož konci by nebyl paskvil.
Děkuji a s přednostním právem pan poslanec Fiala.
Děkuji za slovo. Já se omlouvám, že jsem paní kolegyni předběhl, ale udělal jsem to proto, že chci navázat na pana kolegu Kalouska. A myslím si, že ta procedura je neobvykle složitá, že opravdu dlouho tady taková nebyla. My jsme teď slyšeli několik návrhů, jak ta procedura má vypadat, ale těžko z nás si v takovém množství tu proceduru někdo dokáže představit, aniž bychom ji měli na papíře před sebou, nevidíme to. Já chci podpořit ten návrh, který jsme tady slyšeli, a minimálně ho pevně zařadit na nějaký jiný den nebo možná na nějakou jinou schůzi.
Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Bohdalovou.
Ale já bych chtěla vysvětlit jenom ty čtyři roky.

Takhle jednoduché to je. To je vše.
Kolegyně a kolegové, my se dostáváme do situace, ze které bude těžko úniku bez ztráty kytiček.
Děkuji a mám tady faktické poznámky, které nemohu pustit, protože je po rozpravě. Takže pouze pokud máte připomínky k proceduře. A myslím tím paní poslankyni Maxovou a pana poslance Kolovratníka. Není tomu tak? Není. S přednostním právem pan poslanec Sklenák.
Kolegyně a kolegové, ona ta procedura není tak složitá. Ona paní zpravodajka si to trošku užívala a vyvolala dojem, že je to složité. Ale kdo jste ve Sněmovně déle, tak jistě mi dáte za pravdu, že jsme tady měli podstatně složitější tisky. Pokud tady byla avizována přestávka klubu KSČM, tak vzhledem k tomu, že na 12.30 máme naplánované volby a po obědě máme pevně zařazené body, tak nám stejně asi nezbude nic jiného než hlasovat v pátek. Ale já chci říct, že ti, kteří se zabývají touto materií, tak to diskutují na půdě Sněmovny několik měsíců a velmi dobře vědí, co mají před sebou a o čem budou hlasovat. Takže není to tak, že by se v tom nikdo nevyznal a že by z toho vzešel nějaký paskvil, jak tady zaznělo.
Ale to není ten důvod, proč jsem chtěl vystoupit. Já, paní ministryně, počkám, až si to vyříkáte s panem předsedou Faltýnkem. Já se snažím vás víceméně oslovit, takže vás nebudu rušit ve vašem soukromém rozhovoru. Říkám to s přihlédnutím k faktu, že za výběr svých spolupracovníků samozřejmě nese plnou politickou odpovědnost ministr sám. Ano, pan generální ředitel byl ve služebním poměru a řekněme, že jste ho, paní ministryně, zdědila. V roce 2010 jakýsi knecht, tuším, že se jmenoval Wagenknecht, přesvědčil Víta Bártu, aby ho nominoval na Ministerstvo financí jako mého náměstka nominovaného za Věci veřejné. Opakované selhání řídícího pracovníka v personální oblasti. A kdo bude příště? To je to, co nás znepokojuje.
Mám tři faktické přihlášky, v tuto chvíli pana poslance Blažka, pana poslance Štětiny a pana poslance Zlatušky, pak přednostní právo pana kolegy Faltýnka, pak je přihlášen pan Štern. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Vaším prostřednictvím, pane předsedající, k panu poslanci Hájkovi. Shodnout se na tom, co je politika, není tak úplně jednoduché. Můžeme se tady mlátit na srdce, na rozum a já nevím kde.
Děkuji za dodržení času.
Vážené dámy a pánové, já jsem dlouho zvažoval, jestli mám vystoupit, nebo nemám vystoupit, ale padlo zde mnoho slov, některá mohu považovat za urážku. Ale to není to podstatné.
Určitě chceme nechat pracovat, ale tady konkrétně se chci zeptat na problematiku exekutorů. My jsme tady navrhovali již minulý měsíc zavedení teritoriality exekutorů, což je v souladu i s vaším prohlášením, i s vaším plánem. Slyšeli jsme vás i na semináři, který pořádal náš poslanec Marek Černoch k exekutorům. A já se chci v této souvislosti zeptat, paní ministryně, a prosím odpovězte mi. Mě nezajímají nějaké koaliční hádky ohledně náměstků a podobně.
Pane předsedo, já vím, že hovoříte s přednostním právem.
Takže vy jste hovořila o kontrole exekutorů. Takže já se vás ptám, jaké kontroly byly udělány. To byla velice zajímavá poznámka. Protože téma vyřešení exekutorů je téma Úsvitu, my ho tlačíme stejně jako referendum a přímou demokracii. Poslední otázka je, minimálně tedy nám to vysvětlit, jestli to jako není priorita, nebo jestli máme čekat tři roky. Takže to je všechno, co jsem chtěl říci.
Děkuji panu předsedovi Okamurovi. Pane předsedo, máte slovo. Připraví se pan kolega Kalousek.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážená paní ministryně, vy možná čekáte, že na vás budu nějakým způsobem útočit, jak to ostatně vyplývalo z té vaší úvodní řeči. Já na vás útočit nebudu, ale já se vám pokusím některé věci vysvětlit. A připomínají mi dobu, do které bych se nechtěl vracet. S jednou věcí, kterou jste řekla, ale souhlasím, že je potřeba pracovat, že je potřeba mít prostor pro práci. A dokonce i diskuse je práce, kterou má realizovat Parlament. A tu diskusi jsme tady chtěli otevřít právě proto, že máme pochybnosti, a důvodné pochybnosti, o vaší práci. A vy tomuto dialogu, této diskusi, této práci Parlamentu naprosto zbytečně bráníte. A co je výsledkem toho vašeho bránění? Že tu diskusi stejně vedeme, ale vedou ji jenom ti, kteří mají přednostní právo. Vedeme ji formou vašeho podivného monologu a nějakých našich reakcí, ale nevedeme ji jako Poslanecká sněmovna za účasti všech poslanců, kteří se k tomu chtějí vyjádřit, což by bylo správné a což je naprosto logické z hlediska funkcí, které Parlament má. A poslední věc, kterou vám chci, vážená paní ministryně, říct, je to, že k práci ministra, a je to neodmyslitelná součást ministerské kompetence, patří i personální politika, schopnost týmové práce, schopnost řídit úřad. A jestliže prostě během čtyř měsíců se z různých důvodů zbavíte dvou náměstků, kteří se stali náměstky za vašeho působení, tak to skutečně vyvolává otázky o tom, jak jste schopna ten resort řídit, a kdo všechno na Ministerstvu spravedlnosti je skutečně v pořádku. My vůbec nemáme žádný zájem destabilizovat Ministerstvo spravedlnosti, jak jste tady řekla. Nemáme žádný zájem někomu škodit. Nám jde naopak o to, aby Ministerstvo spravedlnosti co nejlépe pracovalo. Ale právě proto, že máme pochybnosti o tom, zda Ministerstvo spravedlnosti může dobře pracovat pod vaším vedením, tak nechceme nic víc, než abyste nám v diskusi z Parlamentu vysvětlila svoje kroky, vysvětlila nám, co se vlastně na Ministerstvu spravedlnosti děje, jak se na to díváte a jak můžete obhájit to, co jste zatím udělala. Já opravdu nechápu, proč se tomu bráníte prostřednictvím svého politického hnutí, protože i obhajoba vlastních kroků před Parlamentem patří k práci ministra.
Nyní pan předseda Kalousek.